Děkuji za pozornost.
Pokud máte jiné debaty, prosím v předsálí, ať mohu udělit panu předsedovi Kalouskovi slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Příběh kolem kriminální kauzy pana předsedy vlády začíná připomínat lacinou béčkovou gangsterku. Bohužel to není film, je to realita, která rozežírá jako rakovina principy právního státu. Jak chceme vysvětlit lidem, že tady bude právo platit rovně pro každého, když kterýkoliv z obviněných nebo vyšetřovaných může mít oprávněný pocit, že mu nemůže projít to, co předsedovi vlády, pod kterého jako pod šéfa exekutivy spadají exekutivní útvary, jako je policie a státní zastupitelství? Nikdy za poslední čtvrtstoletí České republiky nebyl žádný člen vlády v tak obludném konfliktu zájmů. I Miloš Zeman blahé paměti, když byl premiérem a byl obviněn jeho člen vlády, ministr financí Ivo Svoboda, neprodleně navrhl jeho odvolání prezidentovi republiky s odůvodněním, že ve vládě prostě nemůže sedět trestně stíhaná osoba. Tím, že tou trestně stíhanou osobou je premiér, je v onom obludném konfliktu zájmů celá vláda. Nechci se obracet na pana premiéra, protože on nám svůj postoj jasně vyjádřil slovy nikdy, nikdy, nikdy. Kolegové, všichni jsme skládali poslanecký slib a v Ústavě je napsáno, že máme hlasovat podle svého svědomí. Je skutečně v souladu s vaším svědomím uprchnout před hlasováním do kanceláři či do bufetu a toho hlasování se nezúčastnit? Všichni my dříve narození, co jsme prožili určitou část svého ekonomicky aktivního života v totalitě, si dobře pamatujeme situace, kdy náš strach přehlušil naše vlastní svědomí. Těch skutečně statečných, kterým se to nikdy nepřihodilo, bylo velmi málo. A já často se studem vzpomínám na situace, kdy jsem raději mlčel, protože jsem měl strach. A tohle je teď situace, které vy se chcete naprosto dobrovolně vystavit, chcete se vystavit situaci, kdy váš strach, vaše obava přehluší vaše vlastní svědomí. Samozřejmě, Ústava připouští i všechny možné další scénáře. Přeje si každý z nás, aby v čele vlády stála trestně stíhaná osoba, která maří vyšetřování? Rozhodujeme podle svého svědomí. Poslanci TOP 09 podle svého svědomí si to nepřejí a budou proto také hlasovat proti důvěře této vládě.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, neřeknu nic nového, když tady oznámím, že tato vláda nemá naši důvěru. Nebudu opakovat argumenty o trestně stíhaném premiérovi v kolosálním konfliktu zájmu, nebudu se utápět v minulosti, jako se v minulosti utápí tahle vláda. Já vám ukážu na pěti konkrétních příkladech, jak by Česká republika mohla v zájmu svých občanů a své budoucnosti fungovat daleko lépe, kdyby se tato vláda nezmítala v problémech svého předsedy. Česká půda nezachycuje tolik vody, kolik zachycovala ještě před lety, je v podstatě poničena, zplundrována, je tady obrovská eroze, hospodaří se na desetkrát větších lánech, než se hospodaří na západ od naší země. Ministr Toman prosadil, že budou opět používány pesticidy na polích, že neukončí to zvěrstvo, které se tady děje, ale prodlouží se tady používání. A prezident?
A oni si ji i zasluhují. Nezodpovědné odstranění této vlády vůbec negarantuje zrychlení vyšetřování. Naopak, jsem přesvědčen, že tato vláda je připravena ke konstruktivní spolupráci s opozicí, a tak zajistit nezávislost všech orgánů podílejících se na vyšetřování nejen jedné mediální kauzy, ale všech kauz všech našich občanů. Pravidlo padni komu padni, spravedlnost musí být slepá a musí být prosazována bez ohledu na funkce a peníze. Právo na tento postup má premiér stejně jako poslední občan v této zemi. Jsem přesvědčen, že při stávajícím složení vlády je možné tuto spravedlnost zajistit. A také předpokládám, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bude prostřednictvím svých nástrojů celou problematiku aktivně dozorovat. Hovořit o trvalé nestabilitě vlády, jak naznačoval pan předseda Fiala z SPD, není postaveno na žádném konkrétním faktu. Vážený pane předsedo Fialo z SPD prostřednictvím pana předsedajícího, Česká strana sociálně demokratická právě díky svému působení ve vládě může prosazovat svůj volební program, program pro občany této země, a sociální demokracie může být v tomto velmi úspěšná. A právě možnost úspěchu vlády může být trnem v oku jejím kritikům. Vážený pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, nízké a populistické argumenty o ministerských postech s limuzínou jsou nehodné vaší osoby. Byl jste ministrem a těchto výhod jste rovněž využíval. Limuzíny mají mnozí další ústavní činitelé i další funkcionáři. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr mi dovolte, abych vyjádřil svůj postoj k hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. Vládě jsem vyslovil důvěru při jejím vzniku. A možná poznámka na vystoupení pana poslance Jurečky prostřednictvím pana předsedajícího. Máme sice své sociálně demokratické možná, které vám vadí, ale je to jasné a srozumitelné ve vztahu k dalšímu pokračování vlády. A možná proto je také dnes Česká strana sociálně demokratická vedle problému ministerského předsedy hlavním tématem dnešní diskuse, protože už od dob Kubiceho zprávy tu je tendence zlikvidovat sociální demokracii, protože je to jediná silná levicová alternativa pravicovým politickým subjektům. A na tomto bohužel i s naší nešikovností se pracuje velmi intenzivně.
Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také přidat názor, který k této věci mám. Při takovéto kauze, která tady vyvstala, tak by to bylo prostě neúnosné a i jeho vlastní strana by jasně dala najevo, že něco takového je pro ni nepřípustné. My tady stojíme před velmi závažnou kauzou, která otevřela celou řadu, řekněme, otazníků, nebo vyvstala celá řada otázek, na které nemáme jasné odpovědi. Dochází tady velice pravděpodobně k maření vyšetřování. Je to veliké ohrožení právního státu v České republice a já jsem přesvědčená, že se nám to do budoucna velmi vymstí. Andrej Babiš tady opakovaně mluvil o tom, že jeho děti jsou pro něj to nejdůležitější stejně jako pro jakéhokoliv jiného rodiče. Už před mnoha lety, v roce 2013 konkrétně, tady na své vlastní děti a vnučky přísahal. Tak ať, prosím pěkně, tady v současné době nelže, že to je někdo další, kdo děti do toho zatahoval. Je tady celá řada dalších. Je to určitě věc, které bychom měli věnovat svoji pozornost a která by neměla jen tak přejít. Neustále opakuje, že se jedná o kampaň. Chtěla bych se tedy Andreje Babiše zeptat, kdo si tu kampaň podle vás objednal.
Nebo potkáváme se tady na chodbě, pozdravíme se, ale nikdy jsme spolu nic konkrétního neřešili. Prosím kolegy, aby to nikdo nebral osobně, a mě to opravdu pobavilo, tady toto stanovisko jednoho našeho kolegy. Nicméně, kolegyně, kolegové, my jsme naposledy vedli zhruba desetihodinovou debatu o škodlivosti pana Babiše pro Českou republiku v červenci, kdy jsme hlasovali o důvěře vládě, vzpomínáme si na to všichni, do pozdních nočních hodin. A strašně mnoho na druhé straně. Víte, já bych se tady u toho vteřinku zastavil. A já jsem doložil, že ta smlouva nebyla fiktivní, protože existovala, že byla uhrazena kupní cena dle znaleckého posudku se ziskem pro tu společnost. A přesto to nikoho nezajímalo, ani na výboru, ani ve Sněmovně. Já jsem to akceptoval a hlasoval jsem pro své vydání, protože jsem říkal: My obecně přece věříme v princip nezávislosti práce policie, státního zástupce a soudů. Na druhé straně se změnilo strašně moc. Protože když nejsou racionální argumenty, tak potom se bohužel sahá do té osobní roviny a ta debata potom bohužel racionální není.
Zároveň se chci na tomto místě jasně ohradit vůči útokům na novináře, které tady zaznívají. Už tady sice není slovenská delegace, která nějakou chvíli sledovala naše jednání, ale já bych byla velice nerada, abychom dopadli tak jako právě naši sousedi na Slovensku, aby se museli novináři bát o svůj život. A dnes tady praktiky, které k této, řekněme, mafii patří, máme i na té nejvyšší úrovni, protože jestliže tady dochází k maření vyšetřování tím, že je syn a jeden spoluobviněný a zároveň svědek odvlečen na území jiného státu, zřejmě tedy proti své vůli, jak sám tvrdí, tak se nejedná o nic jiného než o praktiky, které jsou blízké právě těmto kruhům. A teď bohužel, a je mi z toho velmi smutno, to tak je. Měli bychom tu řešit celou řadu věcí a místo toho se zase zabýváme problémy pana premiéra. Máme možnost dnes vyslovit nedůvěru a máme možnost tomuto dát zadost a učinit vlastně konec těchto debat, protože pokud tak neučiníme, tak jsem si jista, že velmi brzy tady budeme muset tento problém řešit opět, protože vyvstanou další souvislosti. Děkuji vám za pozornost a velice doufám, že v souvislosti nebo v souladu se svým slibem, který jsme tady všichni před rokem skládali, se dnes i zachováte.
Tak to byla paní poslankyně Adamová. Mám tady jednu faktickou, takže pan poslanec Petr Třešňák a připraví se pan poslanec Karel Schwarzenberg.
Hezké poledne, vážení kolegové. Důležitá je teď ta poslední věta: "A muž, který si dosud přísně střežil své soukromí, musí počítat s tím, že i to už bude pro příště věc veřejná." Jenom to jsem chtěl krátce doplnit k předřečnici.
Tak, dobře. Já přečtu ještě jednu omluvu.
Pan předseda Gazdík, po něm pan předseda Radim Fiala, po něm pan předseda Stanjura.
Hezké dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážený pane premiére. Já se pokusím vést debatu tak, jak nás vyzval pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, skutečně v té věcné rovině. Řekněme si tedy, proč tady dnes jsme. Z mého pohledu jsme tady dnes proto, protože jsme svědky, jak se posouvají všechny myslitelné hranice politické kultury. My si na ně bohužel zvykáme. To, co ještě před deseti lety nebylo možné, dnes možné je. Jenom si vezměte to sousloví trestně stíhaný premiér. I to nás dnes nechává chladnými. Nějak jsme si na to postupně zvykli. Máme trestně stíhaného premiéra. Bylo by to možné v době, kdy, jak současný pan premiér ji označil kdysi za Palermo a kterou přišel, jak sám říká, napravit? Tehdy odstupovali ministři za pouhá podezření, třeba pro odklon peněz v době rozvodu a pro jiné věci. Ten problém není osobní, není to v tom, že někdo se nám líbí víc nebo míň. Není ten problém v tom, že opozice musí kritizovat za každou cenu, ale ten problém je v tom, že člověk, který čelí takovémuto problému a je ve vládě, tak je vydíratelný, svůj čas nemůže plně věnovat svému resortu či jako premiér všem ministerstvům a této zemi a přirozeně se stará více o svou rodinu, o své trestní stíhání a o další věci. Proto to tak funguje ve většině klasických západoevropských demokracií. Proto by lidé, kteří mají tento problém, měli ze svých funkcí odstupovat. Už jsme ale slyšeli, že toto pan premiér neudělá. Nikdy neudělá. A místo sebereflexe slyšíme, že se máme dobře, že se budeme mít ještě lépe a že celá kauza je vykonstruovaná, že ji způsobily novinářské hyeny. Ale to, že kauza není, že nikdo nic neukradl, to přece musíme slyšet od policie, od státních zástupců, nebo až poté od soudu. Výroky všech ostatních, nejméně pak trestně stíhaného premiéra, jsou nepodstatné, žijeme-li tedy v právním státě. A pokud nežijeme v právní státě, tak se bohužel nemáme dobře. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Dovolte, abych stručně zareagoval na předřečníka pana kolegu Faltýnka. Pan premiér tady kritizoval naše úsporná opatření v době krize, pan kolega Faltýnek kritizoval vysoké zadlužení. Takže můžeme je tam společně vrátit.
Prosím, máte slovo.
Nechci se dostat do nějakého odborného sporu s bývalým ministrem financí Miroslavem Kalouskem, protože já zdaleka nedosahuji jeho kvalit, protože jsem pouhým předsedou zemědělského výboru. A to se vám, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, nikdy nepodařilo.
Vážený pane Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste si opravdu nevšiml toho, že porovnáváte období, kdy opravdu probíhala světová hospodářská krize, která měla dopady i na Českou republiku, a že teď, a to není vaše zásluha, hospodaříte v období velkého hospodářského růstu, který opět není vaší zásluhou? A ta situace opravdu byla naprosto rozdílná. Nebylo by fér alespoň to připustit?
Pan předseda Faltýnek s faktickou poznámkou. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Odmítli jsme koncept vlády, kde součástí koalice je sociální demokracie. Od samého počátku jsme považovali takovou vládu za popření výsledku voleb a za vládu, kterou bude provázet trvalá nestabilita. Trvalá nestabilita provází tuto vládu pořád a myslím, že všichni to vidíme a cítíme. Ještě nedávno jsme neměli obsazené místo ministra zahraničí a okolnosti jeho jmenování byly skutečně trapným příběhem. Dnes jsme svědky jiného, obdobného příběhu. Sociální demokracie není schopna podporovat ani vlastní vládu. Je schopna jen sedět v ministerských křeslech. Takovou vládu, kterou nehájí ani její koaliční partner, nikdo přece nemůže brát vážně. Taková vláda bude prožívat permanentní agónii. Je samozřejmě odpovědností hnutí ANO, jakého koaličního partnera si zvolilo. Naše hnutí samozřejmě znepokojuje, že dosud není vyřešena a dořešena kauza Čapího hnízda. Ale naše hnutí znepokojují i jiné kauzy. Současná situace vyžaduje změnu. Projekt vlády odborníků nominovaných hnutím ANO, podporovaný naším hnutím na základě dohody o společných programových bodech, který by respektoval přání voličů a výsledky voleb. Otázka premiéra je politickou odpovědností prezidenta republiky. A osobně jsem přesvědčen, že pan prezident je schopen tuto odpovědnost přesně vnímat. Z dnešního jednání Poslanecké sněmovny vedou jen dvě cesty. První cesta bez ohledu na výsledek dnešního hlasování bude směřovat k rekonstrukci vlády a výsledkem může být koncept vlády bez sociální demokracie, o které jsem hovořil. Jsem přesvědčený o tom, že by tento koncept vlády podpořila většina občanů České republiky. Druhá cesta je pokračování současné vlády a pokračování této agónie.
Smutným faktem je, že navzdory ekonomické konjunktuře máme onen deficitní rozpočet a nezanedbatelná část české společnosti se potýká s chudobou, která vychází ze samotného nastavení systému a zákonů. Ostatně žádná jiná země v Evropské unii netrpí legislativou, která dostává lidi do dluhových pastí a exekucí, tolik jako právě Česká republika. Opět jsme to my, Piráti, kdo se tuto situaci snaží napravit v momentě, kdy sama vláda neplní své vlastní programové prohlášení. Zde žádná změna nenastala. Pojďme i tuto hru konečně změnit. Je nejvyšší čas, aby státem ovládané podniky zveřejňovaly své smlouvy bez výjimek, které jen kryjí politické zájmy. Je také nejvyšší čas, aby do důležitých orgánů byli nominováni odborníci, a to veřejně a zcela transparentně. A je také nejvyšší čas, aby tento stát sloužil občanům, nikoliv naopak. Bohužel je zde příliš mnoho indicií, že tomu tak skutečně je. A znovu připomínám, že by bylo skvělé, abychom se tady místo skandálů pana premiéra mohli zabývat a řešit pouze budoucnost a prosperitu České republiky. Piráti již dvakrát odmítli podpořit vládu s trestně stíhaným premiérem ve střetu zájmů s ministry, jejichž kompetenci jsme zažili již ve vládě minulé. Z dokumentu pirátské povolební strategie, který jsme zveřejnili před minulými volbami, jasně vyplývají podmínky Pirátů pro účast, podporu či toleranci vládě. Poprvé vláda důvěru nezískala. Podruhé s podporu ČSSD a komunistů již ano. Pokud panu premiérovi opravdu jde o dobro této země, jak ve svých vystoupeních neustále tvrdí, ať odstoupí. Ony ty ledy nakonec popraskají. My Piráti budeme dál pracovat na tom, aby se tak nestalo. Cílem Pirátů je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Tímto směrem však současná vláda Českou republiku ke prospěchu jejích občanů nevede a podle zkušeností z prvního roku Andreje Babiše na pozici premiéra ani nepovede.
To byl pan předseda Ivan Bartoš.
Vážené dámy a pánové, poslanci klubu SPD budou hlasovat pro nedůvěru této vládě, kde je ČSSD. Nemůžeme jinak. Budu konkrétní. Tato vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM navrhuje od příštího roku zvyšování sociálních dávek nepřizpůsobivým. Odmítla pomoc lidem v dluhové pasti a naopak navíc pomohla novým zákonem vyděračům. Prosazuje navýšení platů politiků. Chce vysílat české vojáky do bojových misí v zahraničí. Přidávají další peníze politickým neziskovým organizacím na úkor zvyšování důchodů. Je nutné vyměnit ČSSD a nahradit ji programem SPD. Navíc současná vláda je schizofrenní slepenec složený z lidí zastávajících absolutně protichůdné filozofické i politické názory. Tato vláda v tomto složení vznikla pod masivním tlakem českých tzv. mainstreamových médií a mezinárodní lobby. Pan premiér možná namítne, že přidal peníze důchodcům a některým dalším lidem. To ano, to je dobře, ale všichni víme, že to bylo také díky hlasům poslanců SPD. Ale to přece není pravda. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM však prosazuje přijetí dalších mezinárodních úmluv, které jsou svou nepřijatelností zcela srovnatelné. Mám na mysli Instanbulskou úmluvu, která náš stát i národ životně ohrožuje, jelikož se jedná o likvidaci tradičních evropských hodnot, bez nichž jako národ a civilizace nepřežijeme. Istanbulská úmluva výslovně vyzývá signatáře k tomu, aby vymýtili zvyky a tradice, které jsou založeny na stereotypním pojímání rolí mužů a žen. Přijetí této úmluvy je pro SPD zcela nepřijatelné. Dalším pro SPD nepřijatelným návrhem vládních poslanců, se kterým SPD nesouhlasí, je návrh, který převrací na ruby hodnotové žebříčky a říká, že manželé nejsou muž a žena, a snaží se nás dohnat k tomu, abychom přijali jako standard, že skutečná kompletní rodina není táta a máma, že na svatbě není ženich a nevěsta a že dítě může mít dva otce, dvě matky, a naopak žádnou matku nebo žádného tátu. Pochopitelně máme tu i problémy v dalších tématech.
Zatím školství funguje jen díky obětavosti učitelů. Jak dlouho bude fungovat? Co bych čekal od úspěšné vlády? Že výrazně přisype peníze do mezd a bude řešit regionální rozdíly. Čeho jsme se dočkali? Jsme uprostřed Evropy. V místech, kde historicky šly komunikace a komunikovalo se, tam byla vždycky prosperita. A snad aby to nebylo tak vidět, tak se vzkazuje, že v roce 2030 bude dokončena dálniční síť. Tomu snad nemůže věřit vůbec nikdo. V době konjunktury? Propadli jsme se o 29 míst na 156. místo na světě v tom, když chcete získat stavební povolení. To je prostě jenom stopka dalšího rozvoje. Čtvrtý bod, důchodová reforma. Už v roce 2015 jsme od tehdejšího ministra financí slyšeli, jak snad do půl roku předloží důchodovou reformu. My ji potřebujeme, potřebujeme ji jak sůl, potřebujeme ji kvůli našim dětem, aby ustály tlak důchodu, který na ně přijde. Předluženost. Po původním návrhu ministra Pelikána bohužel vzešel zákon, který jim velkou naději nedává. Ty nejpředluženější, kterým bylo potřeba pomoct, posílá do nejistoty. Tady doufám, že zakročí ještě Senát. A vláda místo aby podporovala aktivní lidi v tom, že se budou snažit, tak zaklekává na firmy, některé z nich i likviduje svým přístupem, a zavádí EET, které je pro slušné lidi pouhou buzerací. To je pět bodů, které ukazují, že vláda ve stěžejních momentech svého fungování prostě nefunguje.